Opakuji, že ve třetím čtení v rozpravě podle § 95 odst. 2 padl návrh na opakování druhého čtení. O tom rozhodneme bezprostředně. Děkuji vám. Je tomu tak. Návrh nebyl přijat. Pane zpravodaji, máte slovo.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Nezazněly žádné legislativně technické návrhy, ta procedura je velmi jednoduchá. To jsou návrhy poslance Jakuba Michálka. Následně bychom hlasovali o zákonu jako o celku.
Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 257, z přítomných 176 pro 173, proti nikdo, návrh byl přijat. Tak první návrh, pane zpravodaji.
Stanovisko výboru pro veřejnou správu je nedoporučující.
Děkuji vám. Další návrh?
Stanovisko výboru pro veřejnou správu je nedoporučující.
Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 259, z přítomných 177 pro 24, proti 92, návrh nebyl přijat. Další návrh?
Stanovisko výboru pro veřejnou správu je nedoporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 260, z přítomných 177 pro 24, proti 82, návrh nebyl přijat. Další návrh?
Předkladatelem je Jakub Michálek. Jedná se o zařazení prezidenta republiky do výčtu veřejných funkcionářů ve smyslu zákona o střetu zájmů. Stanovisko výboru je nedoporučující. Ano a zbývá nám hlasovat o zákonu jako o celku.
Tento návrh zavádí pouze povinnou elektronickou formu hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Neobsahuje ovšem žádné služby pro zaměstnavatele, jejichž zavedení by bylo především důvodem pro spojení se zrušením karenční doby. A poslední milník - takový byl stav ještě do včerejšího odpoledne. Podle mého soudu ho ale ještě zvětší a hlavně nasvěcuje naprosto amatérskou práci této vlády. Jedno je jisté. Chtěl bych také říci, že podaný pozměňovací návrh důsledně vychází z vlastních materiálů vlády a termínů, s nimiž vláda operovala v průběhu celé anabáze, kterou se zaváděním eNeschopenky podstupujeme. Obsahuje proto tři varianty posunutí účinnosti zrušení karenční doby. Chtěl bych vás, milé kolegyně a milí kolegové, požádat, abyste tomuto návrhu a jeho písemné verzi věnovali velkou pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Řehounek, který je zpravodajem rozpočtového výboru.
Děkuji, pane předsedající. Předpokládám, že s tím pozměňovacím návrhem, který tady avizoval kolega Bauer vaším prostřednictvím, se nějakým způsobem bude zabývat rozpočtový výbor.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne, takže obecnou rozpravu končím. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Bauer. Pan poslanec Řehounek také vystoupí v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Ale nemůžeme ukončit druhé čtení tohoto návrhu, protože zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní, takže o tomto návrhu bychom měli nyní hlasovat. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat a lhůta nebyla zkrácena. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji. Otevírám další bod, kterým je Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já budu úsporný ve svém vyjádření. Děkuji. Pane ministře, máte slovo s přednostním právem.
Možná po mém vystoupení to bude ještě o celou řadu dalších faktických poznámek. Nicméně mi nezbývá než konstatovat několik málo skutečností. Já musím říci, že nikdy nikdo z novinářů se mě neptal na to, jak vykonávám svoji práci, neptal se na to ani mých kolegů. Ano, řekl jsem, že to dám na charitu. Ale my všichni víme, že je řada charitativních projektů, které jsou perfektně marketingově zvládnuté, které dostávají poměrně velké finanční prostředky, a já jsem se chtěl skutečně objektivně rozhodovat o tom, kterému projektu, možná méně významnému, to dám. A nikde jsem neřekl, že to dám během jednoho roku. Mám tři čtyři roky. Prostě dělám to přirozeně a normálně. Ano, vědí, že ty peníze máme, tak tam ty peníze dáme. Vždyť o co jde? A tuhletu hru já odmítám hrát. Takže omlouvám se, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, ale tento zákon nepodpořím.
Nyní ještě před kolegou Martinem Kupkou s faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já neříkám, to je hodná holka, ale víte, kolik ona bere?"
Já se pokusím přinést také několik podstatných argumentů, proč ten zákon a jeho schválení pokládám za špatný krok. My se všichni shodujeme na tom, že Česká republika má zbytečně mnoho paragrafů, že jich přibývá stále neúměrně a že tohle je jedna z věcí, která představuje i reálnou překážku pro to, aby se lidem v České republice dařilo lépe. My ve svém programu máme jasně to, že budeme proti každé zbytečné regulaci. Tohle je konkrétní, jasný, prokazatelný příklad úplně zbytečné regulace. Fakt si nemůžeme myslet, že paragrafy mají vyměnit odpovědnost. Takže tady jsou reálné nástroje, jak se s problémem kumulace odměn vypořádat a jak to udělat tak, aby to samozřejmě především odpovídalo dohodě v tom samosprávném orgánu. To, proč se do toho předkladatelé zákona pouštějí, má opravdu zejména osobní důvody. Ale přijímat zákony pro takové konkrétní osobní důvody prostě není dobrý recept. Tak volám i pro tento konkrétní důvod k tomu, abychom tuto normu nepřijímali. Zazněla tady celá řada důležitých argumentů, že se i z té debaty stalo rejdiště těch, kteří chtějí znovu vyvolávat závist a zbytečně štvát proti politikům. Ano, je to populistická písnička, možná zabírá, ale ve výsledku bude mít pro další vývoj české politiky jednoznačně kontraproduktivní efekt. Protože to, o co běží jak v politice celostátní, tak v politice komunální, je přece také neztrácet kontakt s běžným životem. V tom směru je přece jejich praxe a ten kontakt s životem nejen věcí vítanou, ale dokonce velmi, ale velmi užitečnou pro to, abychom přijímali kvalitnější zákony.
A oni bohužel nemohou rozhodnout o tom, co ti politici potom v té funkci budou dělat, to záleží samozřejmě na těch lidech. Ale myslím, že kdybyste se zeptal těch lidí, jestli by uvítali, aby ti politici brali dva platy, nebo jenom jeden a necelou polovinu, tak by uvítali tu druhou variantu. Akorát tohle rozhodnutí oni nikdy nemůžou udělat. To, že to je podpůrný argument, proč někoho volit nebo nevolit, ještě neznamená, že to je ten jediný argument, podle kterého se voliči rozhodují. Proto je naprosto legitimní to prosazovat na úrovni celé politické sféry.
Já chápu, že kolegové z ODS proti tomu protestují, protože se sníží tedy příjmy některých starostů. Chápu, že na to mají pohled ten, že na volném trhu si to zajistili, takže by jim to mělo náležet. Nicméně vůbec nechápu, jak je možné, že to snížení kumulace funkcí tady hájí ČSSD... Protože ČSSD má přece zastupovat dělníky, seniory. A teď tady vystupují, že jim tedy vadí, že budou brát jenom 130 čistého ti kumulátoři. A ještě, co je největší vrchol pokrytectví, si to ČSSD vystavila na své webové stránky s titulkem Úspěch vnitrostranického referenda.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Farský. A pane poslanče, ještě chviličku. Nyní máte slovo k faktické poznámce.
To, že ukazujeme a vzkazujeme jim, že vlastně nejsou úplně svéprávní ve svém rozhodování. To mně na tom vadí. Ta urážka voličům. A to tento zákon je. Mohli s tím jít do kampaně a říct "já to pro vás budu dělat ve druhé funkci zadarmo" a mohli tím získat pár bodů navíc. Ale pokud si toto nevybrali a lidé je ve svobodných volbách zvolili do těchto funkcí, tak si je vybrali i s tím, že třeba budou brát dva platy. Neřekl jsem, že budu starosta ve slevě, ale po volbách jsem se nechal zvolit jako neuvolněný starostou, a tím jsem se toho platu vzdal. Bylo to kvůli mému svědomí, ke kterému jsem nepotřeboval žádný zákon, žádný příkaz, žádné nařízení. A respektuji, že jsou obce, kde starosta se svou zkušeností, nadhledem a totálním omezením svého soukromého života, svých všech koníčků prostě pro tu obec bude vykonávat dvě placené funkce, pokud si to jeho voliči přejí, je to jejich vůle. Proč bychom voličům v jakékoli obci měli říkat, že se rozhodují špatně a že je potřeba jejich rozhodnutí revidovat? Je to přeci na jejich rozhodnutí. Mějme úctu k voličům. Mějme úctu k jednotlivým hlasům a respektujme je. Oni rozhodují. My je neregulujme, nediktujme jim, jak rozhodovat mají.
Ještě než dám slovo panu poslanci Marianu Jurečkovi, požádám sněmovnu o klid. Nyní pan kolega Marian Jurečka.
Já jsem odpověď tady neslyšel. A především, a to jsem říkal v diskusi u druhého čtení, kolega Benešík, kolega Farský a mnoho dalších jasně ukázali, že ten problém je v praxi řešitelný.
Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy.
Tak není navrhovatelem, pak nemá chodit a jako navrhovatel s přednostním právem říkat: my plníme program Pirátů. Druhá poznámka k vzácnému kolegovi Michálkovi. Míra pokrytectví, která tady dnes byla předvedena, už podle mě přesahuje všechny meze. To už si fakt jako budeme říkat, 170, 130 tisíc, a to je to. Už jste tohle sehráli tady kolem platů ústavních činitelů. Ale to opravdu tady budeme chodit a budeme vykřikovat: ten má moc? A poslední poznámka. Pokud jste někdy mluvili ve svých programech, mluvili jste právě o kumulaci funkcí. Nikdy jsem v žádném vašem programu nezaregistroval kumulaci platů. A celý tento návrh zákona, tak jak už jsem říkal, pokládám opravdu jenom za hru na lidskou závist.
Připraví se Karel Krejza.
První rovina je samozřejmě technická. My nesouhlasíme s tím, co řekl tady pan navrhovatel, že bylo jakýmsi způsobem prokázáno, že náhrada byla nepřiměřená. To je ta věcná rovina. To si myslím, že je velmi, velmi nebezpečné. Musí držet kontinuitu svého rozhodování. A proč tady tedy vytváříme nějakou zákonnou normu, o které v podstatě předpokládáme, že ji zruší Ústavní soud? Z těchto všech důvodů opravdu Děkuji za pozornost.
V tuto chvíli s přednostním právem pan předseda Pavel Bělobrádek. Přečtu omluvu: pan poslanec Dominik Feri se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jsem přesvědčen, že v mnoha směrech k právnímu státu, tak jak si ho představujeme, máme daleko. Jsem o tom bytostně přesvědčen. A já bych takhle chtěl apelovat: nepřidávejte se k většině, páchá-li hanebnost, protože to hanebnost bezpochyby je.
Chtějí se k usnesení Senátu vyjádřit další zpravodajové z výborů? V tuto chvíli otevírám rozpravu, do které mám přihlášeno pět poslanců a poslankyň. První je pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Grebeníček.
Děkuji za slovo.
Pane poslanče, můžete pokračovat.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončila přestávka na poradu klubu KSČM. Požádám vás, abyste všichni zaujali svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami, a budeme rozhodovat o návrzích na přeřazení schválených bodů naší 27. schůze. Má někdo námitku proti jednotnému hlasování? Není tomu tak. Můžeme tedy o tom hlasovat. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Ještě než se ustálí počet přihlášených, konstatuji došlou omluvu pana poslance Lubomíra Volného na celý tento týden ze zdravotních důvodů. Kdo je proti? O návrhu pana poslance Faltýnka hlasovat nemůžeme, protože bylo veto dvou poslaneckých klubů. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní za bod tři dnešního odpoledního jednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 207, z přítomných 185 pro 63, proti 31 poslanec. Také nebylo přijato. Zahájil jsem hlasování číslo 208 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 208, z přítomných 185 pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které se týkaly pořadu schůze. Kolegyně a kolegové, projednáváme návrh, který se týká osobních údajů. Děkuji.
Také děkuji. Hlavní změnou, kterou Senát navrhuje, je vypuštění pokut za porušení povinností při zpracování osobních údajů pro orgány veřejné moci, tedy státní úřady i územně samosprávné celky.
GDPR se snaží celoevropsky garantovat právo občana na soukromí, to znamená právo každého jednotlivce na to, jak se pracuje s jeho osobními údaji a v moderním digitálním věku. A tohle je přesně ono. A to je prostě nové právo pro občany, pro jednotlivce. Není to byrokratická zátěž, jak se nám někteří snaží říct. Není to nějaký výmysl. Je to právo, které zcela jasně vychází z naší Ústavy.